Dobrý den. Obracím se na vás, pane ministře, ve věci budoucnosti Policejní akademie České republiky. Jako členka školského výboru jsem byla oslovena předsedou akademického senátu, který vyjádřil obavy o její další osud. Kromě toho vzdělává civilní studenty, kteří se připravují na budoucí zaměstnání v oblasti veřejné správy a shora uvedených bezpečnostních sborů. Na jaře loňského roku jste veřejně prohlásil, že se Policejní akademie rušit nebude. Avšak v tezích připravovaného zákona, které jste poslal Policejní akademii, je uvedeno, že zákon zřídí Policejní akademii České republiky jako organizační součást Ministerstva vnitra. To znamená, že se zruší Policejní akademie a zřídí se nový subjekt. A já se ptám proč. Co vás vedlo k takovému obratu? Policejní akademie České republiky funguje bezproblémově, což prokázala jak hloubková kontrola Akreditační komise, tak hloubková ekonomická kontrola Ministerstva vnitra. Dále minimálně jednoroční přerušení možností vysokoškolsky vzdělávat jakékoli příslušníky bezpečnostních sborů a civilní odborníky v oblasti bezpečnosti? Hrozba přenesení vzdělávání bezpečnostních sborů do soukromé sféry? A konečně, jde o areál na lukrativních rozsáhlých pozemcích s komfortním vybavením, hřištěm, atletickou dráhou, bazénem, odborným zabezpečením a vybavením. Kdo převezme tento areál a veškerý další majetek?
Děkuji paní poslankyni. Prosím, paní poslankyně.
Vážený pane ministře, já jsem tento podnět dostala od jednoho z voličů a ráda bych se s vámi o něj podělila. Přijde mi totiž v mnohém inspirativní. Takže jedná se spíše o takovou inspiraci než dotaz. On má více dětí, než je možná v našem státě obvyklé, protože má čtyři děti.
Náš návrh byl opakovaně vládní koalicí zamítnut a teď jsem zaznamenal nějakou informaci, že koaliční rada se dohodla na velmi podobném návrhu. Tak já jsem samozřejmě rád, i když se musím zeptat, proč jste nepodpořili náš návrh. Předpokládám, že jenom kvůli principu, že ho podala Občanská demokratická strana. Co mě však zaráží na té dohodě, je související návrh na omezení výše výdajových paušálů všem. Vaše vláda, Ministerstvo financí, chce ten strop dát na jeden milion. Já se ptám, pane premiére, čím jsou živnostníci pro vaši vládu tak nepohodlní, že vymýšlíte jednu komplikaci, jedno omezení za druhým. Jsou opravdu živnostníci takovým zdrojem problémů, takovým zdrojem daňových úniků, že musíte neustále vymýšlet, jak je nějakým způsobem omezit? Proč raději vláda nezjednodušuje daňový systém, abychom nebyli na 122. místě na světě podle Světové banky? Taky se ptám, proč došlo ke změně názoru u ČSSD. Tolik Jan Mládek před zhruba deseti lety. A nyní to vypadá, že sociální demokracie výrazně změnila názor na paušály, na živnostníky a snaží se jim ten život zkomplikovat.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pravda je taková, že výdajové paušály u živnostníků se zvýšily v době, kdy tady byla vláda vedená sociální demokracií. Tehdy se zvýšily výdajové paušály pro živnostníky, ale současně také platilo, že živnostníci odváděli tzv. minimální daň právě proto, že zde byla kombinace minimální daně a vyššího daňového paušálu. To jsou ty hlavní příjmy státního rozpočtu. To znamená, zo není výrazný příjem z pohledu státního rozpočtu. Ten propad byl tak dramatický, že dokonce i pravicová vláda, kde byla ODS, tak v roce 2013 zrušila slevu a daňové zvýhodnění v rámci tzv. protischodkového balíčku. To znamená, že samotná pravicová vláda zrušila ty slevy na dítě u živnostníků v situaci, kdy jí chyběly peníze do státního rozpočtu. Samozřejmě že to odebrání není spravedlivé, protože zakládá nerovnost mezi bezdětnými poplatníky a poplatníky s vyživovaným dítětem. Jedná se o slevy na dítě a také o slevy na manželku. Chci upozornit na to, že ten limit je v Evropě nastaven velmi různě, tam kde se uplatňují paušály. Většinou paušály byly zavedeny do daňových systémů proto, aby znamenaly výrazné administrativní zjednodušení pro malé podnikatele. To znamená, mělo by být do budoucna toto stanoveno obdobným způsobem. Takže ano, vedeme v koalici debatu o tom, abychom narovnali tuto situaci. Současně chci připomenout, že OSVČ platí nižší odvody na sociální a zdravotní pojištění.
Děkuji. Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.
Pak začnete přemýšlet nad tím, že to vlastně taky není dostatečné, a vrátíte se k té minimální dani. Je to opravdu úmysl vaší vlády? A nebylo by naopak rozumnější, když jste sám říkal, že ty příjmy z toho jsou opravdu malé, nechat ty živnostníky být, nevymýšlet jim pořád nějaká omezení a zaměřovat se na ty, kde opravdu dochází k velké optimalizaci daní, a to jsou velké firmy, nadnárodní korporace a další a další? Dnes ostatně o tom poprvé mluvil na tiskové konferenci ministr financí. Já jsem rád, že ministr financí si všiml toho, co my říkáme dlouho, že ty daňové úniky se neodehrávají v tom segmentu živnostníků a drobných podnikatelů, ale úplně jinde.
Poprosím pana premiéra o reakci.
My se snažíme, vážené poslankyně, vážení poslanci, ucpávat díry, které existují v našem daňovém systému. Snažíme se tedy, abychom omezili daňové úniky, abychom zabránili daňovým podvodům, na tom budeme pracovat i nadále. I když s tím pravice nesouhlasila, tak jsme prosadili zákon o elektronické evidenci tržeb. Mohu vás ujistit, jak už jsem vás ujistil ve své písemné odpovědi na tuto interpelaci, že jako předseda vlády, jako předseda Bezpečnostní rady státu a předseda výboru pro zpravodajskou činnost přirozeně pozorně sleduji bezpečnostní situaci v České republice, průběžně se zabývám reálně existujícími bezpečnostními hrozbami a informacemi bezpečnostních složek, které od nich v této souvislosti jako oprávněný adresát dostávám. V případě bezpečnostního ohrožení České republiky a zjištění informací svědčících o možnosti jeho vzniku vždy v souladu se zákonem reaguji. Otázka podpory ochrany lidských práv byla zmíněna také ve společném prohlášení, které podepsali oba prezidenti 29. března letošního roku. Pokud se jedná o ekonomickou oblast, souhlasím s panem poslancem, jak už jsem se o tom zmiňoval ve své písemné odpovědi, že v přílivu čínských investic mají před námi jiné evropské země náskok. Nový přístup České republiky k Číně se již nyní projevil v podobě přílivu prvních významnějších čínských investic a také v přílivu turistů do České republiky, čemuž nově napomáhají také nově otevíraná přímá letecká spojení. Došlo také v řadě případů ke zlepšení pozice našich firem na sice komplikovaném, ale obrovském a také perspektivním čínském trhu. Naše vzájemné ekonomické vztahy tak mají pozitivní dynamiku a další významné čínské investice mohou následovat. Návštěva čínského prezidenta ve Velké Británii přinesla stvrzení obchodních a investičních kontraktů v celkové hodnotě 40 miliard liber. Ve vztahu k Číně uznává koncepce význam této země pro řešení globálních otázek a zdůrazňuje potřebu vést s Čínou pravidelný dialog. Vztahy s tak velkou a kulturně a politicky odlišnou zemí, jako je Čína, jsou skutečně komplexní. Je zapotřebí je rozvíjet pečlivě a s velkou pozorností k tomu, co nás spojuje, ale i k tomu, co vnímáme jako Česká republika a Čína rozdílně. Chci pana poslance Korteho ujistit o tom, že ve všech jednáních s čínskými představiteli, kterých se účastním, na tuto věc nezapomínám.
Já děkuji, pane premiére. Prosím, máte slovo.
Pokud jde o ty vychvalované investice, já jsem tedy žádnou nezaznamenal. Ale to nechme stranou. Já jsem na vás samozřejmě nechtěl, abyste mi sděloval informace od zpravodajských služeb. Já jsem se vás na to ani neptal. Já jsem se vás ptal, jestli víte, jestli znáte ty informace, o kterých jsem já zde mluvil. To je sice pravda, ale ústavní činitel prezident je součástí exekutivy, které vy, pane premiére, jste hlavou, a vy za to nesete odpovědnost. Tudíž se vás znova ptám: Znáte skutečnosti, o kterých jsem hovořil? Hodláte nějak zasáhnout proti tomu, aby pan
Děkuji. Mám zde faktickou poznámku pana poslance Kováčika, potom s přednostním právem....
Za prvé, Čínská lidová republika je přátelskou a přívětivou zemí na straně jedné, a za druhé, Čínská lidová republika je mocná a pro zemi protivníka nepostradatelná, a tudíž je nutno se jí plně podřídit. To na straně druhé. Díky svému původu a vazbě na zakladatele a veterány Komunistické strany Číny užívají zvýšenou prestiž a donedávna téměř nedotknutelnost. I frakce korunních princů je vnitřně diferencována podle toho, ve vztahu k jak významnému stranickému prominentovi se potomek váže. Ti, kteří jsou potomky či příbuznými vůdců první a druhé generace, jsou příznačně nazýváni tzv. rudou šlechtou. Členům skupiny korunních princů je zajištěn rychlý postup ve funkcích uvnitř stranické hierarchie Komunistické strany Číny, přičemž ve stranickém postupu přeskakují členy, kteří nepocházejí ze starých stranických rodin, byť posledně uvedení například působí ve straně mnohem déle či mají vyšší vzdělání. Vzhledem ke svým exkluzivním vazbám a privilegovanému přístupu státu k nim získávají gigantické státní zakázky pro své soukromé firmy. Ve svých funkcích nabývají v podstatě neomezené moci. Ačkoliv oficiálně šlo o tažení proti korupci, jež inicioval současný prezident Tento Jie zastával funkci zástupce generálního tajemníka CAIFC a od roku 2006 vykonává funkci předsedy představenstva China CEFC Energy Company. O tom klanu Jie bylo řečeno dosti, zbývá dodat, že mezi klanem Jie a klanem současného čínského prezidenta Si panují dlouhodobě velmi vřelé vztahy vyznačující se vzájemnou podporou. Působí, zejména pak uvnitř Číny, také pod obchodní firmou Huaxin či China CEFC Huaxin Energy Company. Postupně se z ní vytvořila holdingová struktura, která zahrnuje řadu společností podnikajících v oblasti těžby surovin na výrobu energií a obchodování s nimi, skladování a dopravy těchto surovin, logistiky, nemovitostí, finančních služeb a v dalších odvětvích. Pozice předsedy představenstva se ujal, když mu bylo celých 36 let. China CEFC Huaxin Energy Company účelově zakládá v cizích státech své dceřiné obchodní společnosti, které podle západních zpravodajských služeb mají minimálně trojí funkci. A za třetí slouží ke krytí politického boje, politické špionáže a ideové diverze v cizích státech.
Děkuji panu ministrovi.
Tento krok je nesporným přínosem pro bezpečnost silničního provozu. Současně dochází k úpravě přejezdů středního dělicího pásu. Během uvedených stavebních prací jsou v dotčeném úseku zavřeny rychlé jízdní pruhy. Vzhledem k tomu, že se jedná o dvoupruhový úsek, je zde provoz zajištěn střídavě v jednom jízdním pruhu a řízen semafory. Je potřeba připomenout, že při neprovedení těchto prací by pokračovala degradace vozovek vedoucí v krajním případě až k jejich úplnému uzavření. Za této situace je jistě výhodnější vydržet provoz řízený semafory než absolvovat zdlouhavé objížďky po nevyhovujících komunikacích nižších tříd. Komfort jízdy může být v době oprav snížen, a proto bych vás rád požádal o trpělivost, přizpůsobení jízdy stavu a povaze vozovky a silničnímu provozu. Jsem rád, že je k dispozici dostatek finančních prostředků na to, abychom mohli silnice v takovém rozsahu opravovat.
Děkuji za slovo.
Děkuji panu poslanci.
Vážený pane ministře, na konferenci v Hradci Králové se hovořilo také o Národním plánu rozvoje sítí nové generace. Zaujal mě drobný rozpor, který možná rozporem být ani nemusí. V každém případě vás poprosím o vysvětlení. A v čem onen rozpor podle mého názoru spočívá? Národní plán rozvoje by měl být schválen do 30. června letošního roku. Zbývají tak necelé tři měsíce. Tento přehled chce ale MPO zmapovat až v termínu třetího čtvrtletí. Vážený pane ministře, můžete prosím vysvětlit, v jakém vztahu tyto dokumenty jsou, a vyloučit, že by pozdější pořízení přehledu mohlo být překážkou schválení Národního plánu rozvoje sítí nové generace? Děkuji za písemnou odpověď.
Přesto mi to plošně sympatické nepřijde. Tato rozhodnutí bych opravdu ponechal na dohodách v rámci společenství vlastníků nebo na komunální úrovni. Nejsem zastáncem toho, aby se omezovala práva majitelů. V tomto ohledu jsem naprosto proti tomuto návrhu, neboť by byl v rozporu s platným právním řádem naší republiky
Nic takového jako souhlas sousedů nikdo nenavrhoval ani nenavrhuje. A novelou zákona o hmotné nouzi z roku 2014 došlo k poměrně slušnému omezení těch podmínek na ubytovnách. To znamená, že ti spekulanti se tedy, jak vy víte nejlépe z vašeho kraje, přesouvají do bytů. Takže teoreticky teď, když bude nějaký naprosto vybydlený, naprosto nevyhovující panelákový byt, tak my do toho tu dávku stejně musíme platit, protože prostě nemáme jak říct, že je to v příšerném stavu a že do toho žádná dávka nepůjde. A takhle to prostě funguje. To není nic nového. Ale já jsem to jenom zmínila jako jednu z variant, kam se domnívám, že bychom se také měli ubírat, abychom ochránili ty slušné nájemníky. Ale není to ani návrh, který je v gesci Ministerstva práce.
Omlouvám se vám všem, že takto vstupuji do interpelací, ale dovolte mi, abych na galerii pro hosty přivítala delegaci výboru pro právní záležitosti, disciplínu a imunity Poslanecké sněmovny Parlamentu Rumunska. Paní poslankyně, vás se táži, zda chcete položit doplňující otázku.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedo vlády. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, moje téma je prozaické, protože to se objevilo poslední dobou hlavně v médiích. A já se vás, pane premiére, chci zeptat následovně. Zajímá mě, kde to vzniklo, tento nápad. Já jsem byla hlavně překvapena tím, že během jednání vlády někteří ministři byli z toho překvapeni, a samozřejmě je to věc, která se možná chytne, možná ne. A pak pro mě ještě další dotaz. Takhle stručně historie toho a váš názor, pane premiére, jak se k tomuto novému označení po letech samostatné České republiky stavíte.
Naše země se nadále jmenuje Česká republika a přirozeně vláda by byla tím posledním, kdo by měl nějakou ambici na tom cokoliv měnit. Řešíme otázku překladu jednoslovného zeměpisného názvu Česko. Kupodivu se to stalo. Ten zeměpisný výraz Česko je už řadu let běžně v České republice používán. A o to se ve skutečnosti jedná. Neměníme tedy název naší země. I nadále bude používán název Česká republika. Česká republika patří mezi jednu z mála zemí, která nemá ten zeměpisný jednoslovný název nějakým způsobem formalizován. Používání jednoslovného názvu má řadu konkrétních praktických přínosů. Jedná se o jednodušší identifikaci země v zahraničí. To souvisí s důvody propagačními. Samozřejmě že praktickými důsledky může být užití krátkého názvu na dresech ve sportu jako součást log. To znamená, Česká republika by v této souvislosti měla dát jasný signál. Ústav pro jazyk český potvrdil název Česko a jeho jazykové mutace jako jediný správný termín, a pokud vím, tak za posledních 23 let jazykovědci tento svůj názor nezměnili. Čili není to diskuse nová. K tomuto tématu se Ministerstvo zahraničí vrátilo po přetržce určitého množství let. Užívání krátkého jména Česko nijak neomezuje užívání formálního názvu Česká republika a v právních kontextech a při formálních příležitostech se přirozeně bude nadále užívat formální název Česká republika a jeho oficiální překlady. Paní poslankyně se ptala na to, jaký bude další postup. Politickou podporu této formě překladu jednoslovného zeměpisného názvu Česko vyjádřili na svém setkání ústavní činitelé, to znamená prezident republiky, předsedové Poslanecké sněmovny, Senátu, ministr zahraničí, předseda vlády a ministr obrany. To znamená, Ministerstvo zahraničí poté požádá o notifikaci zkráceného názvu do databáze Organizace spojených národů.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Mě hlavně zajímá, že nebyla žádná podrobnější debata na toto téma. Čili jaký vidíte horizont? Přiznám se i já dobrovolně, že ani to Česko, které už je běžně používáno, je jakoby zobecněno, nepoužívám, raději Česká republika i v té češtině. Ale vím, že Ústav pro jazyk český toto přijal.
Kojenecký ústav v Mostě, který je jediný kojenecký ústav vlastně teď v Ústeckém kraji.

A jediné dětí, které jsou navštěvované, jsou většinou právě ty hendikepované. Statistiky uvádějí, že požadavky pěstounů jsou z větší části do pěti let věku, holčičku z majoritního etnika.
Chci především poděkovat lidem, kteří tam pracují, protože je to těžká práce, je to citově velmi náročná práce, není to vůbec jednoduché. A já nepatřím mezi ty, kteří by zpochybňovali potřebu mít tady odpovídající kapacitu takovýchto zařízení. Důležité je, aby to byla kapacita, která odpovídá těm případům, kde nenajdeme pro děti lepší péči, než je právě pobyt v takovémto dětském domově pro děti do tří let. Protože podle mého názoru pro nás prioritní musí být zájem dítěte, to znamená najít pro něj nejlepší podmínky. Určitě se shodneme na tom, že menší zařízení, komunitní zařízení, náhradní rodinná péče vytváří prostředí, které je bližší té podobě tradiční rodiny, než jsou větší pobytová zařízení. Nicméně tady existují situace, kdy ta zařízení jsou nezbytná a představují jediné praktické dostupné řešení. Paní poslankyně už to tady zmínila. Je to případ závažného onemocnění dítěte, je to případ dětí, které mají zdravotní postižení, je to bohužel případ i dětí z některých etnik, o které není zájem z hlediska pěstounské péče, je tady problém sourozenců. Když je více sourozenců, tak je samozřejmě obtížné je umístit do náhradní rodinné péče a pak takováto zařízení pobytového typu jsou jediným rozumným řešením, tak aby nedošlo k rozdělení rodiny. Primárně bychom se měli zaměřit na podporu stávajících rodin.
Děkuji a tímto prosím k mikrofonu paní poslankyni Bohdalovou, aby přednesla svoji interpelaci na pana premiéra ve věci budování kapacit mateřských a základních škol. Prosím, máte slovo.

Ale na to vše budou potřeba finanční prostředky. Děkuji za odpověď.
Prosím, máte slovo.
Pak přišly škrty, ty programy byly fakticky vyprázdněny a řadu let tady byla v České republice situace, kdy obce a města neměly žádný relevantní dotační titul, který by mohly využít. Já jsem rád, že naší vládě se tu situaci podařilo změnit i s ohledem na demografický vývoj. Takže máme v České republice řadu měst a obcí, které potřebují navýšit kapacitu mateřských škol a potřebují také navýšit kapacitu základních škol. Máme v tuto chvíli vlastně tři základní cesty, prostřednictvím kterých mohou obce a města získávat finanční prostředky. Není to o tom, že bychom něco plánovali, většina těch věcí už funguje. Kde tedy je možné získat finanční prostředky? Druhý program funguje na Ministerstvu financí. Cílem tohoto programu je rozšíření stávajících kapacit, modernizace nebo výstavba nových školských zařízení v oblastech, které jsou postiženy tím, že tam roste rezidenční bydlení a infrastruktura obcí nestačí. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Mimo jiné se tam počítá s tím, že lze budovat kapacity pro předškolní vzdělávání, eventuálně pro základní vzdělávání ve specifických případech. To znamená, abychom nebudovali nové kapacity v místech, kde víme, že v příštích letech takto dramaticky potřeba nebudou.